Údaje například z daňového dokladu pro DPH, údaje z účtenky pro evidenci tržeb, stačí uvést na jeden dokument. Takto ve čtyřech jednoduchých krocích funguje elektronická evidence tržeb. A já se ptám: Kde je ta administrativa, o které opozice neustále mluví? Kde je to obtěžování podnikatelů? Kde jsou ty dodatečné úkony? Znovu opakuji: podnikatel pouze namarkuje tržbu do pokladny způsobem, jakým je zvyklý, a v ten okamžik, ve který je zvyklý, tedy samozřejmě až při placení celkové útraty zákazníkem. Žádné zadávání položek, žádné markování každého piva zvlášť a podobné nesmysly, kterými podnikatele straší opozice. Pan poslanec Kalousek na této půdě vyjádřil obavy, že mu pivo zvětrá, než se hostinský s evidencí tržeb vypořádá. Nevím, zda to znamená, že v restauracích vyžadují po panu poslanci Kalouskovi platbu předem. Jak jsem tedy popsal, elektronická evidence tržeb funguje na principu automatické komunikace stroje se strojem. Vše funguje automaticky a zcela přirozeně. Zákazník nemá šanci poznat, zda se podnikatel do evidence tržeb zapojil, dokud neobdrží účtenku se speciálním kódem. Také pan poslanec Gazdík vyjádřil obavy, že pivo nebude, protože třeba nepůjde internet. Zákon jednoznačně stanoví, že v případě výpadku spojení není nutné čekat, než se spojení obnoví. Pokladní zařízení se pouze bude snažit navázat spojení s centrálním systémem po dobu, kterou si podnikatel určí a která nesmí být kratší než dvě sekundy. Tato doba by měla odpovídat charakteru činnosti podnikatele a kvalitě jeho internetového připojení. To znamená, že pokud se bude jednat o samoobsluhu či podnik rychlého občerstvení, stanoví si podnikatel uvedené dvě sekundy. Co se stane v případu výpadku internetu po uplynutí uvedených dvou sekund? Pokladní zařízení uloží informaci o tržbě do paměti a okamžitě vystaví účtenku. Zákazník dostává účtenku a odchází. To by byl samozřejmě nesmysl něco takového požadovat. Mimochodem, odeslaná data budou tak malá, že rozhodně není nutné mít vysokorychlostní internet, kterým tu opakovaně operovala opozice. Hovoříme o jednotkách kilobytů na jednu účtenku. Žádné fronty se netvoří, nikdo nikoho nezdržuje. A pro pana poslance Kalouska, který platí předem, žádné zvětralé pivo. Pro koho je vlastně ta elektronická evidence tržeb?
Elektronická evidence tržeb jako jakási plošná restrikce vůči všem, to není věc, která tady spadla z nebe. Určovat nám, ve které hospodě se může kouřit a kde nemůže, kolik má stát pivo, kolik bude stát limonáda, co si mám večer, když do té hospody jdu, obléci, protože budu mít reflexní vestu, abych byl vidět, nebo reflexní prvky na oblečení a podobné věci, které stát vůbec nemusí dělat. A ono to nejprve vypadá všechno dobře, ale nakonec je to společnost, ve které se vůbec nedá žít. A já se obávám, že to, k čemu tady směřujeme nejrůznějšími vládními nápady, to je právě cesta k jakési nové formě socialismu, k novému centrálnímu řízení nás všech ze strany státu, a to je cesta, po které tedy já jít nechci. Není to žádné zdržování. Je to normální standardní součást demokracie, demokratické debaty v parlamentu, která má probíhat. Ještě mi dovolte jeden citát, abych celou tu věc ještě jednou zasadil do historického kontextu, abychom si nemysleli, že se tady odehrává boj, který je nějak úplně specifický. Ten citát zní takto: "Demokracie rozšiřuje oblast individuální svobody, socialismus ji omezuje. Demokracie přikládá veškerou možnou hodnotu každému člověku, socialismus činí z každého člověka pouhého vykonavatele, pouhé číslo. Demokracie a socialismus mají společné pouze jedno slovo, a to rovnost. Ale tato slova a tento střet platí i pro Českou republiku v dnešní době.
Já bych chtěl navázat na úvodní slovo pana předkladatele, který zmiňoval, že všechny ostatní oblasti státu jsou v podstatě pokryty, a proto je potřeba se vrhnout na EET a na živnostníky. Já o tom nejsem ani po tom původním přesvědčen a uvedl bych k tomu několik argumentů. Dneska se předkládá návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, který znamená, že každý živnostník bude dokládat státu obrat o každém halíři, o každé koruně, která je. Já myslím, že se na to jde úplně z druhé strany. Když jsme absolvovali tři roky debatu o registru smluv, tak výsledný kompromis daný vládou byl, že bude ukazovat jenom smlouvy nad 50 tisíc korun. Faktury, objednávky úplně vypadly z toho systému. Podobně je to s kontrolním hlášením. Tam je to od 10 tisíc korun. To je další část. Další bych chápal, že druhý krok bude, že se začnou honit miliardy. Převedeny dividendy do Agrofertu, ale daně neplatí. Tak na to má sloužit EET, aby bylo na dotace? A až budeme zvládat vybírat ty milionové částky a milionové úniky, tak teprv by bylo teoretické právo...
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom krátce zareaguji také na vystoupení pana ministra Babiše, který tady prosazuje úplně nový zákon o elektronické evidenci tržeb. Pan Babiš také mluvil o tom, že ten zákon bude pro obce a města důležitý v tom, že mu přinese pravděpodobně více peněz na daních. Co určitě přinese, to už víme dneska jistě, o tom, jestli budou ty daně vyšší, nebo nebudou vyšší, to zatím nevíme. Ale co víme stoprocentně, je to, že přinese více nezaměstnaných na vesnici. Nevím, pan ministr Babiš tady říkal o nějakých restauracích v Praze, do kterých chodí, že dostane vždycky nějakou tu účtenku. Každý máme svoji pravdu. Samozřejmě že necháme o tom hlasovat.
Pane předsedající, prosím, nezvyšujte vy hlas na naše poslance. To, že poslanci ANO a další vám tleskají, když vy zrovna vykládáte o svobodě a svobodné diskusi, tak to je jedna věc. Je to jejich - já už jsem se s tím smířil, že u nich je deficit demokracie také velmi silný.
Děkuji za faktickou poznámku. Je oprávnění každého předsedajícího, aby každého vedl k dodržování jednacího řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale považuji za smysluplné, pokud v Poslanecké sněmovně o takto technicky náročném a takto komplikovaném zákonu vedeme věcnou diskusi. Víte, mnozí z vašich kolegů chtějí navrhovat omezení řečnické doby. Prostě nikdo z nás není Ježíš Kristus a ten zákon je velmi komplikovaný a nejednotný. To, jakým způsobem se zjednodušuje, to, že se řekne, když bude zavedeno EET, tak ti nepoctiví už nebudou, už budou všichni poctiví, tráva bude zelenější a slunce bude svítit víc, tak to skutečně není. A jsou tam technické a jiné detaily toho zákona, které mohou znamenat značný posun v životě občanů České republiky, značný posun třeba k nesvobodě, ke korupčnímu prostředí, a je potřeba si ty věci skutečně ujasnit. Obce a města jsou také plátci DPH a já bych rád od pana ministra slyšel, jak to bude vypadat v některých konkrétních případech, které já si dnes nedovedu představit. Dobrý den, pane poslanče, dovoluji si vám popsat některá dosud neprezentovaná negativa projednávaného zákona o elektronické evidenci tržeb. Na této pouti prodává více jak sto stánkařů své zboží. To nemluvím o tom, že na pouti rádi vidíme prodejce lidových řemesel.
Čili pro českou ekonomiku právě ti malí jsou z mnoha hledisek klíčoví. A tohle vláda prokazatelně nevidí. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který má tu tradici. Že pomáháte zakládat inovatérské firmy, to je super, ale je to k ničemu." Tady jsem necitoval správně, protože tady bylo použito slovo, které nechci v Poslanecké sněmovně užít. Ale vyjadřuje to určitý postoj vlády k malým a středním podnikatelům, který se právě projevuje i v těch nápadech, jako je elektronická evidence tržeb. Nebudu se tady vracet k tomu tisíckrát omílanému přirovnání jednoho z ministrů této vlády živnostníků k parazitům. Aby si živnostník vydělal stejných 25 tisíc korun, jako má zaměstnanec, tak musí na sebe vzít podnikatelské riziko, musí si pořídit výrobní a pracovní prostředky, není pod ochranou zákoníku práce a často si nemůže dovolit ani být nemocný. A teď si to srovnejte. Srovnejte si to, jak vláda přistupuje k živnostníkům a podnikatelům, ale ne na základě nějakých řečí, ale na základě těch konkrétních opatření, která jsem vám tady připomenul, a vezměte si naproti tomu, jak vláda přistupuje k úředníkům a státním zaměstnancům. A proti tomu máte jedno za druhým opatření vlády, které komplikuje život živnostníkům a drobným podnikatelům. Tak po ovoci poznáte je. Tady je jasně vidět, jak se vláda dívá na ty, kteří podnikají. A to, co vám mohu garantovat, je, že tímto způsobem nedosáhnete žádného navýšení daní, nedosáhnete efektivnější kontroly, nedosáhnete lepšího fungování státu. Takže i v těchto souvislostech musíme vidět elektronickou evidenci tržeb, protože ta její škodlivost není dána jenom v tom, co bude stát, není dána jenom v těch ekonomických dopadech, ale v souvislosti s těmi jinými kroky Sobotkovy vlády je bohužel nebezpečná i společensky, protože prohlubuje umělý příkop mezi jednotlivými skupinami obyvatel a fixuje ve společnosti, nebo má za cíl fixovat ve společnosti přesvědčení části vládní koalice o tom, že podnikatelé jsou podvodníci nebo potenciální podvodníci. A to si myslím, že je neodpustitelné, a tomu nemůžeme přihlížet. Ono to ukazují i ty citáty, které jsem tady z mailů a dopisů živnostníků a podnikatelů přednesl. Já vím, že - a to je také vidět z kroků současné vlády - vás zajímá přítomnost a nezajímá vás budoucnost. Vy klidně zrušíte druhý důchodový pilíř, aniž víte, co s důchody. Vy klidně zrušíte poplatky ve zdravotnictví, aniž víte, jak do budoucna financovat zdravotnický systém. No a vy klidně prostě spoutáte podnikatele, budete je demotivovat, aniž víte, jak do budoucna zajistíte prosperitu České republiky. Odvracet nebo narušovat společenskou soudržnost a demotivovat lidi v tom, aby podnikali, to je z hlediska budoucí prosperity nebezpečné. Já chápu, že to je součást té rétoriky, té propagandy, ale pravdivé to není. Ale chápu, že se tady snažíte vzbudit svými uváděným důvody jakýsi dojem férovosti a transparentnosti tohoto systému. Nicméně, to je potřeba jasně říct, to není pravda. Já ještě na závěr svého vystoupení tady ty čtyři body, které jsem teď zmínil, trošku vysvětlím. Sami cítíte, že ta argumentace je v mnoha směrech absurdní, ale je ve stejné logice, v jaké tady argumentujete proti živnostníkům a podnikatelům.
Vycouvat se z toho nedá, jinak budeme přicházet o stovky milionů každý měsíc. To znamená, často dobré úmysly jsou dlážděnou cestou do pekel. To znamená i směrem k nim. Takže proto se tady k tomu vracím, protože už asi další šance nebude. Poběží to úplně po jiné lince. Je tam používán pojem fiskální identifikační kód. Ale vlastně nikde předtím není vysvětleno, co fiskální identifikační kód je.
Děkuji panu předsedovi Fialovi.
My tady nebudeme sedět dál apaticky. Ať Sněmovna projeví svoji vůli a respektuje tak vůli občanů, kteří nás sem zvolili, ať už jsme z opozice, nebo z koalice.
Převzal stranu v době, kdy se z hrdého modrého ptáka stala zmoklá slepice. Já si myslím, že těch nepoctivých. Takže když jste tady diskutoval, kolik je těch nepoctivých - já si myslím, že je to těch 150 tisíc, kteří se oprávněně obávají toho, že EET se jim bude dívat na prsty. Navážu na oba. Prosím vás, tohle je jednací řád zastupitelstva Městské části Praha 2, kde je starostkou paní Černochová. Tady v tomto jednacím řádu jsou stanovena stejná pravidla pro všechny. Každý zastupitel, ať je koaliční, nebo opoziční, má stejná práva. Není tady žádný nadzastupitel, jak tady máme nadposlance. V čem je rozdíl? Já jsem se stal také zastupitelem. Ano, s tím souhlasím. Děkuju.
Děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan předseda Fiala.
A já jsem vám rozuměl a tyto věci považuji za nevkusné. Vy můžete nesouhlasit s mými politickými názory, na to máte právo, ale toto říct, na to právo nemáte.
Děkuji panu předsedovi a nyní řádně přihlášený s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Když mluvíte o nadposlancích, zřejmě myslíte poslance s přednostním právem. Tak si to spočtěme, kolik přednostních práv má vládní koalice, kolik přednostních práv má opozice. A když jsme jednali o jednacím řádu, a naposledy jsme novelu schválili v roce 2014, tak jste nic takového nenavrhli. Na druhé straně, možná překvapivě, vám za to chci poděkovat.
Jenže vysvětlování na tiskových konferencích nebo konferencích nebo tady ve Sněmovně je jedna věc a pro společnost, pro subjekty je dáno pouze to, co je psáno. A pokud platí, tak je vše řádně a legálně, potom DPH odvádí jejich dodavatelé.
Nebylo to v zákoně od 1. ledna 1993, dostalo se to do zákona v roce 2004, kdy si tehdejší vládní většina chtěla usnadnit projednávání vládních návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně, byla to vládní koalice sociální demokracie, KDU-ČSL a Unie svobody, a prosadily si tento paragraf do jednacího řádu. Už tehdy jsme říkali, že to omezení není správné, nicméně dneska fňukají ti, kteří si to prosadili. Taky dnešní prezident NKÚ, který velmi často kriticky hovoří ať už o práci exekutivy, nebo Poslanecké sněmovny či Senátu, hlasoval pro. Taky dnešní předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tehdejší poslanec sociální demokracie, hlasoval pro. Proč o tom mluvím? Protože se jasně ukázalo, že účelová změna zákona jednacího řádu se nakonec obrátila proti těm, kteří si to z vlastních důvodů chtěli ulehčit. Možná se vám to povede, možná budete spokojeni. Nakonec se velmi často obrátí proti těm, kteří to navrhovali. Za tu dobu Poslanecká sněmovna schválila celkem 167 zákonů. Úplně stejně bych mohl argumentovat obstrukcemi, co se týká poslaneckých návrhů zákonů, zejména opozičních. Víte stejně jako já, že některé návrhy zákona byly podány už v roce 2014, to znamená předloni, a ještě se nedostaly na prvé čtení. Proč děláte takové obstrukce? Protože je to politický postoj vládní většiny, který respektuji. Je to přirozené, normální. Nejsou vaše. Skoro zbytečně bychom akceptovali takový motiv, ale to my samozřejmě akceptovat nechceme. Jak byste se dívali na jiné občany, kteří by dlouhodobě, vědomě a organizovaně připravovali porušení jiného návrhu zákona?
Vice než polovina podnikatelů předpokládá, že tento systém půjde obejít třeba tím, že se budou více zapírat tržby, že se budou vymýšlet náklady atd., čili ani taková nějaká důvěra podnikatelské veřejnosti v tom, že by došlo k narovnání podnikatelského prostředí, z tohoto průzkumu nevyplývá. Tak tady vidíte postoje podnikatelské veřejnosti na základě relevantního průzkumu. Z tohoto průzkumu se jasně ukazuje, že většina živnostníků a podnikatelů má z toho obavy a nevidí smysl. Byl zde několikrát zmíněn příklad Rakouska jako země nám blízké, kde se uvažuje o zavedení nějaké formy elektronických pokladen. Já myslím, že případ Rakouska je do značné míry ilustrativní a že by zde měl být zmíněn skutečně, ale že by zde měl být zmíněn ve všech souvislostech. A o tom, jak ty politické debaty dopadly a v co ten systém v Rakousku nakonec vyústil nebo vyústí. Tady zaznívalo takové mírné zpochybňování toho, že nějaký podnikatel nebo živnostník u nás něco říká, napíše nějaký dopis nebo se vyjádří, co pro něj elektronická evidence tržeb znamená, a že to tak jako úplně vážně brát nemůžeme. A tak bych mohl pokračovat. Podobná debata se vede i v jiných zemích, podobné názory zaznívaly i od rakouských živnostníků. Jako první se veřejně vyslovil pro odklad nejvlivnější muž vládní lidové strany, dlouholetý dolnorakouský hejtman Ervin Pröll, který ještě na jaře ten projekt podporoval. Jednoznačně vládu za tyto úmysly odsoudil šéf Svazu rakouského průmyslu Georg Kapsch, podle kterého jde o další krok k zavedení dohlížitelského státu. Tady bych pana Kapsche citoval. "Z národohospodářského pohledu jde o výnosy, které jsou za desetinnou čárkou. Dělá se to jen kvůli emocím. "Ty kontroly blokují všechno. Dámy a pánové, můžete si o tom myslet, co chcete, ale musíte to vzít na vědomí. A naopak, jak jsem se zmínil už ve svém minulém vystoupení, mnohé empirické studie ukazují, že šedá ekonomika roste s rostoucí restrikcí ze strany státu. A opět tady máme to téma svobody a důvěry jako klíčového faktoru, který přispívá k prosperitě země. Ale tam nepatří elektronická evidence tržeb. Proč většímu přerozdělování? Za třetí. Jenomže elektronická evidence tržeb, a to je potřeba za tou karikaturou a za tou povrchní rétorikou vidět, elektronická evidence tržeb bude generovat obrovské množství dat. Můžeme řídit nejenom daně, ale také hospodářské aktivity, neboť stát má ty informace okamžitě. Dámy a pánové, to si nevymyslela opozice, která něčím straší. Toto říkal chorvatský ministr financí, kde elektronická evidence byla zavedena. A ohromné množství dat o tom, kdo, kdy, co a za kolik kupuje, až se to dá všechno dohromady, elektronická evidence, kontrolní hlášení a další věci, to ohromné množství dat je velmi cenným zdrojem informací. Samozřejmě na jedné straně pro ministra financí, jak si to pochvaloval ten chorvatský ministr financí, ale kdyby se k těm datům někdo dostal, tak je to také velký a cenný zdroj dat pro jakéhokoliv velkopodnikatele. Je přece jasné, že kdo bude držet v ruce ty informace, které budou tímto způsobem získány, tak bude disponovat nesmírnou výhodou. Já tady nikoho neobviňuji, já tady neříkám, že to tak stoprocentně je, ale přece bychom byli slepí, kdybychom to nebezpečí neviděli, a kdyby to podezření tady neexistovalo, kdyby se o něm opakovaně nemluvilo. A hlavně ten zákon je plný výjimek a nebude působit na všechny účastníky trhu stejně. Vláda bude moci například bez parlamentní kontroly určit, jaké tržby bude možné evidovat ve zjednodušeném režimu, jakých tržeb se evidence vůbec nebude týkat. Takže i v této věci ten zákon vytváří řadu otázek a řadu podezření, pro které s ním nelze souhlasit.
Tady když budou uzavřeny, tak předpokládám, že se přesunou jinam nebo tato část vymizí. Nicméně, pane ministře, není to jenom to, že byť z hlediska morálního by to bylo správně, ale že se tím nezvýší výběr daní, ale pouze se odstraní jedna část virtuální ekonomiky. To je velká otázka, která se nabízí do budoucna.
Já děkuji za slovo. První je věc, abych dal trochu do kontextu, v jaké době projednáváme onen nebudu říkat šmírovací balkánský tunel, on to pan ministr nemá rád, ačkoliv to je pravda. Upozorňuji, že elektronická evidence tržeb má mnohonásobně větší přenos, než je STK. To, že elektronická evidence tržeb je obrovské bezpečnostní riziko, a znovu tady opakuji, zmiňuje i samotná studie, která byla vypracována pro ministra financí Andreje Babiše. V kontextu těchto událostí, které se staly v této době, naprosto nechápu, proč ministr financí takto nepřipravený projekt - takto nepřipravený projekt - za každou cenu chce prosadit.
Faktická poznámka slouží k tomu, aby byl komentován průběh diskuse, nikoliv aby nahrazovala diskusi. Pan kolega Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já děkuji. V tomto návrhu tomu tak není. Pak jsou tady ještě jiné podnikatelské subjekty, což jsou drobní podnikatelé a živnostníci, kteří mají do tohoto systému vstoupit až více než dva roky po účinnosti tohoto zákona, což už je v příštím volebním období, a to je otázka, jak to bude. To znamená, je tady nesoulad s právem Evropské unie. A ta druhá základní připomínka se týká nesouladu s naším českým ústavním právem, protože Ústava stanoví, že povinnosti lze zakládat na základě zákona.